A někdy mám pocit, že ani jedna, ani druhá strana se nechce poslouchat. A je to podle mě jako v celém národě. EET rozdělilo národ na dvě skupiny. Na ty, co v něm našli zalíbení, kteří ho milují, myslí si, že to vyřeší všechny problémy našeho ekonomického světa, možná i povolání, rovnosti mezi živnostníky, podnikateli. To, že to rozděluje společnost, to pravda je.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s pořadem 28. schůze jsme vyslovili souhlas. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Současně předávám řízení.
Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad a o slovo požádal pan předseda poslaneckého klubu Strany přímé demokracie poslanec Radim Fiala. Pane předsedo, máte zájem na úvod? Není zájem. Otevírám tedy všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pane poslanče, mluvíme o prvním bodu našeho jednání a to je změna zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny.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
Podstatou tohoto návrhu je skutečnost, že my v našem bývalém klubu SPD jsme měli nějaké vnitrostranické rozpory. Prosím vás, vážení kolegové, dámy a pánové, abyste vyhověli tomu, že případné spory budeme řešit my, pánové, pouze mezi sebou.
Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit.
Můj protinávrh zní tak, aby na čísle 129 zasedala paní poslankyně Ivana Nevludová, na čísle 135 pan poslanec Marian Bojko a na čísle 113 pan poslanec Lubomír Volný.
To je pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že změna zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny byla schválena. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v podrobné rozpravě v pátek 15. března letošního roku na 27. schůzi.
Podle mě je to naprosto nepřiměřené. Bude to strašně zdržovat začínající podnikatele. Mně to přijde úplně nesmyslné. To by byl blázen, aby žádal o zvláštní režim a pak v půlce roku přecházel. Mně přijde tahle libovůle úplně nepřiměřená. Ve svých pozměňovacích návrzích navrhuji tuto podmínku vyškrtnout. Vím, že tento návrh podávají poslanci různých stran v různých formách. Snažil jsem se vyhovět této námitce. Kolega Stanjura uváděl celou řadu oblastí, kde to nedává vůbec žádný smysl.
Jsem přesvědčen o tom, že tím nejsprávnějším přístupem k věci by bylo úplné zrušení elektronické evidence tržeb. Proto vítám celou řadu pozměňovacích návrhů směřujících alespoň ke zmírnění dopadů EET, zejména na ty nejmenší. Sám se v podrobné rozpravě přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Můj druhý pozměňovací návrh chce uchránit malé podnikatele, kterých se zvláštní režim bude týkat, od administrativy, kvůli které bych já osobně na jejich místě asi přestal podnikat. Podle současné verze zákona totiž musí uchovávat kopie všech papírových účtenek a každé čtvrtletí o nich pravidelně reportovat zprávou. A zde se dostávám k jádru svého pozměňovacího návrhu. A při uchování kopií všech účtenek plus podávání zprávy čtyřikrát za rok plus podávání daňového přiznání plus možnosti náhodných kontrol Finanční správou se o zjednodušení rozhodně nejedná. Nechme malé podnikatele skutečně podnikat. Nepřidávejme jim papírování pro papírování. Stát je přece nemá šikanovat kontrolou, ale naopak by je měl podporovat.
Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Pan poslanec Kott není v tuto chvíli přítomen, tak ho přesuneme na závěr obecné rozpravy v souladu s jednacím řádem a požádám pana poslance Ferjenčíka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Před chvílí jsem představoval tedy návrh na vyjmutí burčáku z EET. Stejně tak by se tím ušetřily prostředky státu, protože stát by potřeboval těch účtenek tisknout méně. Já nevím, kolik desítek milionů to bude stát, ale bude to poměrně velká veřejná zakázka. Vlastně návrh Ministerstva financí vrací do České republiky dobu razítkovou. Proto říkám, že tato novela zákona o elektronické evidenci tržeb vrací do České republiky dobu razítkovou. Jsme si vědomi toho, že s tím někdo může mít problém, protože v některých případech se daňové identifikační číslo shoduje s číslem rodným. Takže toto je jednoduchá změna, kterou navrhuji společně s kolegyní Kovářovou.
Děkuji, pane poslanče. Pan místopředseda Pikal.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechtěl jsem původně vystupovat k tomuto tématu, ale musím, protože na mě došla řada a protože s tím zákonem jako celkem mám trochu problém.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže lékaři nebudou muset cokoliv vypisovat. Takže děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi za jeho vystoupení. Děkuji panu poslanci Jiřímu Ventrubovi.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych vás seznámil se svými dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto tisku. Tento můj návrh zavádí možnost ministerstva pověřit fungováním některých systémů Českou správu sociálního zabezpečení, abychom tak dostali tu jednotnou datovou základnu dohromady.
To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu podrobnou rozpravu ukončit. Návrh, který mohl být hlasován na konci druhého čtení, tedy zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, pana poslance Marka Nováka byl vzat zpět a nemám jiný návrh, kterým bychom se mohli ve druhém čtení zabývat, proto druhé čtení končím. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Dalším bodem schváleného pořadu schůze je Aha, tak to bude..., protože já mám pana poslance Volného jako schváleného zpravodaje. O paní ministryni má zájem více kolegů. Ještě než zahájíme, mám tady omluvu pana poslance Dominika Feriho od 18 hodin z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dámy a pánové, já budu velmi stručná. Zavádíme zde nový systém, tzv. offline systém, kdy může požádat poplatník, který splňuje kritéria v této novele uvedená, o offline systém. To znamená, že nemusí evidovat elektronicky, pokud bude rozhodnuto Finanční správou, ale bude to jenom poplatník ten, který je fyzickou osobou, neplátce DPH, maximálně dva zaměstnance a určitý objem hotovostních tržeb.
Máme dvě možnosti. My jsme schopni ten soubor rozdělit na 760 jiných souborů, u každého dát jiného navrhujícího poslance. Nemyslím, že je to potřeba. Myslím, že stačí, abychom se tím prověřili. O tom jsem fakt nevěděl! Tak tady budeme mít možnost o každém oboru činnosti hlasovat jednotlivě. Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem. To se opravdu přiznávám veřejně na mikrofon, že nevím. A vlastně nevím, jestli mám být pro, nebo proti zatížení EET při výrobě odlitku z litiny. Výroba ostatních chemických výrobků, výroba biolihu. Výroba koksárenských produktů. Výroba obuvi z ostatních materiálů nebo výroba obuvi s usňovým svrškem, nebo výroba obuvi. Nemožnost efektivní kontroly těchto povinností jasně ukazuje, že nejlepší je neschválit tento návrh zákona. My jsme k tomu přistoupili seriózně a na konkrétních případech. Nemá to žádný smysl, nebudeme si to moci zkontrolovat, nepřinese to žádné peníze. Pokud už taková povinnost má vzniknout, aby to bylo jednou ročně. Například při daňovém přiznání, ať je to při jedné byrokratické činnosti. Je to pravdivý výrok zaplať zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň 500 korun, nebo kolik jste říkali, měsíčně, a nepřijde žádná kontrola? I pro ty, kteří budou zatíženi EET? Kdo bude mít paušální daň, nebude mít kontrolu na EET. Anebo to prostě neplatí. Já si myslím, že to nebude platit, ale chtěl bych to ujasnit, abych nepřisuzoval vládě nějaké nepravdivé informace. Ale současně, a to je vážnější, měli bychom vést debatu, ale opravdu seriózní debatu, a nehlasovat o tom, dokud se neshodneme na metodice výpočtů údajných přínosů EET. Pamatujeme si na spanilé výjezdy první Babišovy vlády do všech krajů, kde slíbili všechno všem. Aspoň to zmapování kdybychom viděli.
To nechceme blokovat. Na úvod musím říct, že vítáme, že se podařilo na rozpočtovém výboru zvýšit tu hranici, na koho se to má vztahovat. Ten limit 600 000 hotovostních plateb ročně dává nějaký smysl a už to opatření začíná být použitelné. Bohužel tam zůstala celá řada zásadních problémů. První chyba je, že neprošel návrh poslance Juříčka a poslance Onderky na zavedení toho zvláštního režimu i pro neplátce DPH. My tomu absolutně nerozumíme, když oficiální zdůvodnění toho je zjednodušení života podnikatelů. Vláda tvrdí, že zjednodušuje lidem život, a proto si ty účtenky můžou vyzvednout bezplatně na finančním úřadě. Když se zdůvodňuje nějaké opatření tím, že je to zjednodušení života lidem, tak současně jim umožňujeme, aby se zařídili podle svého a udělali to třeba jednodušeji sami. To prostě nechápu. Tomu já prostě nerozumím, proč je tam tak strašně dlouhá lhůta. A já tomu nerozumím, proč tam prostě není jednoduše, že kdo chce, tak si zažádá, dokud bude splňovat podmínky, tak může využívat ten zvláštní režim, když je přestane splňovat, začne evidovat podle elektronické evidence tržeb. Takže toto vidím jako další problém. Ale proč proboha berňák plánuje to, že člověk bude muset ty svoje příjmy rozepisovat po dnech, po jednotlivých dnech? To je přece úplně nesmyslné! Bohužel v celé řadě povolání ta byrokracie je úplně enormní, třeba zrovna v těch restauracích. Ale ve chvíli, kdy zcela standardně lidé ty účtenky sbírají a jednou za čas spočítají, kolik teda vydělali, oni to nemusí řešit, protože to mají napočítané na ty jednotlivé zakázky, vědí, jestli mají peníze na účtu nebo ne, tak nemusí řešit, kolik přesně vydělali za nějaký konkrétní den. Tak chtít po nich, aby jednou za tři měsíce úplně zbytečně přepsali po dnech svoje tržby do tabulky, kterou následně papírovou formou pošlou na finanční úřad, mně to přijde úplně nesmyslná povinnost. Vůbec nechápu, kdo to vymyslel. Navrhl jsem kompromis, ať se to sčítá po měsících. Prostě nechápu tento způsob uvažování, který jenom lidi otravuje a komplikuje jim ty možnosti skutečně podnikat a řádně danit. Místo toho se musí úplně absurdně věnovat nesmyslným povinnostem. A tady je úplně extrémně nesmyslná povinnost - prostě vykazovat tržby po jednotlivých dnech. Takže tohle já považuji za hlavní problém toho zvláštního režimu elektronické evidence. Podle mého názoru je velmi obtížně měřitelný ten výsledek EET pro státní pokladnu. Z toho důvodu za klub pirátů navrhuji tento návrh zákona zamítnout.
Následuje vyjádření pana kolegy Ferjenčíka, jeho osobní.
A bohužel je to i kompromis se zdravým rozumem, a místo toho, aby to opatření skutečně dávalo smysl a byla tam výjimka, tak se prostě tady zavádí nějaký opravný mechanismus, který ale nebude fungovat podle mě zdaleka ideálně.
Děkuji.
Začnu těmi úpravami, které se týkají DPH, protože jsem zaznamenal, že současná vládní koalice deklarovala, že chce snižovat daňové zatížení, připravila několik snížení DPH v rámci obou sazeb, na snižování do té nižší, i do té nejnižší. Je to především reakce na dvě věci. Mám tam dva alternativní návrhy. Opět chápu argumenty Ministerstva financí z hlediska jednotné legislativy, proto u těchto dvou návrhů dávám návrh na posunutí účinnosti k 1. lednu 2021, tak aby tady byl prostor, aby Ministerstvo financí a tato vláda mohly vyjednávat buďto o výjimce, nebo o změně evropské legislativy v této oblasti. Dávám proto ještě také alternativní návrh, který by tento limit stanovil na hranici 200 tis. eur.
Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Stanjura. Ještě než mu dám slovo, tak přečtu omluvy.
Je jich necelých 800, není to žádné přehnaně vysoké číslo. Ale nejdřív obecně. Musím paní ministryni poděkovat. Proběhlo jednání, na které byli podle mě pozváni všichni členové rozpočtového výboru, to jednání proběhlo na půdě Ministerstva financí.
Paní poslankyně Balcarová, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o zařazení bodu číslo 215, který se jmenuje Informace vlády o ochraně klimatu. Bylo to proto, že studenti v rámci iniciativy Fridays for future požádali vládu a politiky, aby se vyjádřili k tomu, jak chtějí reagovat na rychle postupující změnu klimatu.
Přednostní právo pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedo. To je smutné čtení.
Snad jsem si to poznačil správně. Až to budu potom říkat nahlas, tak se na vás vždycky podívám, jestli to říkám dobře.
Nikdo z nás na tom zločinu nenese žádnou odpovědnost. A za pět, za deset, za dvacet let se vás zeptají vaše děti, zeptá se vás vaše historie: vy jste se podíleli, nebo nepodíleli na tom zločinu? A vy máte šanci říct, že nepodíleli. Stačí, když nebudete přítomni při hlasování. Stačí, když neřeknete ano, protože přehlasováváme naprosto správné a jednoznačné zamítnutí Senátu. Je to na každém z vás, na svědomí každého z vás. Na každém z vás!
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. Chodíme do Šáreckého údolí a chodíme na Džbán. Mé děti se ptají na jedinou věc. Kde je ten bazén, který tam býval, než ho pan Kalousek prodal developerovi?
Děkuji. Můžeme dát přednost s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, faktická poznámka.
Já jsem apeloval na otázky svědomí, na otázky právního státu, na elementární principy spravedlnosti.
To, že jejími ideovými nepřáteli církve vždycky byly a ta katolická zvlášť, to je známo. Nebavme se už o nějakých výměrách, nebavme se o vyčíslení finančních náhrad. Co chci ale připomenout a co tady možná nezaznělo úplně důrazně, finanční náhrady jsou skutečně náhradou za to, co bylo církvím zabráno, ukradeno a co nemohly dostat posléze nazpět, protože to z jakýchkoliv důvodů bylo zlikvidováno, případně to dostali jiní majitelé a ten majetek nemohl být vydán. A tady bych to vzal od konce. Stejně tak se jedná o zásadní dopad na činnost dalších církví a náboženských společností, zvláště těch menších, protože tam samozřejmě ten dopad může být velmi fatální. A připomeňme si, že církve tady nežijí v nějakém ghettu, že církve nejsou odtržené od společnosti, ale naopak společnosti a našim občanům, vašim voličům, voličům hnutí ANO a všech nás dalších tyto církve a náboženské společnosti poskytují své služby. Připomeňme také činnost v rámci školství a vzdělávání. Řada církevních škol patří k elitním institucím v oblasti školství a vzdělávání v České republice. A mohli bychom takto pokračovat dál a dál. Celý zákon byl koncipován jako krok k odluce církví od státu. Já předpokládám, že se tady všichni shodneme, včetně vás poslanců hnutí ANO, včetně paní ministryně financí, že není důvodu k tomu, aby se stát podílel finančně na chodu církví a náboženských společností, a přesně tento zákon byl k tomu takto koncipován, aby církve přešly postupně na systém samofinancování. Nezapomeňme, že i toto je součástí celého zákona a celé úpravy. Dovolte mi na závěr také připomenout to, že to hlasování je o respektu k právní předvídatelnosti, k právním jistotám, k právním principům. Nic nebrání vládě, nic nebrání panu premiérovi, aby případně do těchto jednání vstoupil, ač je jasné, že pokud někdy byla nějaká dohoda přijata a potvrzena, že by také měla platit.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Název? Zařazení pevně na pátek po volebních bodech. Začínáme bodem číslo 1, kterým tímto otevírám a kterým je Tímto návrhem jsme se opětovně zabývali v pátek 15. března tohoto roku na 27. schůzi. Návrh byl přerušen v rozpravě. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě.
Má to celkem 34 stran, takže můj projev bude nepochybně -